Ale právní firmy určitě ano, nechtějí konkurenci. Otázka zaměstnanosti. Jinými slovy, investor bude omezován v pracovních silách. Stáž musí mít souvislost s vysokoškolským vzděláním, které stážista absolvoval. Osoby zaměstnané v rámci společnosti musí být zaměstnány podnikem, který není neziskovou organizací. Neziskové organizace se na našem území docela hodně rozvětvily. Obchodní část je vyčleněna a dána jako samostatný materiál k projednání. Toto má svým způsobem vytvořit dojem určitého snazšího průchodu těchto smluv v rámci projednávání. Upozorňuje na to článek 10 této smlouvy, který hovoří právě o obchodních záležitostech. To je taky důvodem, proč považuji tuto smlouvu za součást uceleného celku smlouvy mezi Evropskou unií a Kanadou, která byla uměle rozdělena, aby vytvářela tady tento dojem snazšího přijetí po tom, jak velice tvrdě narazila smlouva TTIP. Ve všech článcích se objevuje to, že máme společný cíl, společný zájem. Jako zájem Kanady určitě ano, já tady nepochybuji o záměru Kanady tuto smlouvu uzavřít. Kanada jako svrchovaný subjekt má svůj zájem proniknout na evropské trhy a je to pro ni možná i životně důležité po problémech, které prožívá s obchodní smlouvou, nebo s dohodou obnoveného charakteru, a to NAFTA mezi Mexikem, Spojenými státy a Kanadou. Jako úsměvné mi připadá článek 14, který zní Blahobyt občanů. Co si pod tím každý představí, může být docela zajímavé. Tento článek 14 má tři body. Paradoxně všechny ty články, které v této smlouvě jsou, mají tak málo bodů a jsou tak prázdné a neobsažné, že je až úsměvné tuto smlouvu schvalovat. Budu pro zajímavost citovat tady tento článek o blahobytu: Strany jsou si vědomy, že je důležité rozšířit a prohloubit vzájemný dialog a spolupráci v celé řadě otázek, které ovlivňují kvalitu života jejich občanů, širšího mezinárodního společenství a v tomto duchu podporují a usnadňují dialog, konzultace a pokud možno spolupráci v rámci stávajících a nově se objevujících otázek společného zájmu, které mají vliv na blahobyt občanů. - Já bych byl někdy velice rád, kdyby mi nějaký lingvista toto přeložil do českého jazyka, co to vlastně znamená. Tento bezobsažný text se přelívá ze stránky na stránku a opravdu, pokud byl autor placen za tiskovou stránku, přišel si na své. Ale žádný jiný důvod než deklaratorní prohlášení tady v tomto bohužel nenacházím. Protože Kanada i Evropská unie přijímají společné znaky demokratického státu a nepotřebují se navzájem ubezpečovat o těchto otázkách a záležitostech. Zavazujeme se v článku 17 k odolnosti vůči katastrofám a zvládání mimořádných událostí. - Co si o tom článku člověk může říct? Absolutně nekonkrétní prohlášení: Ano, máme zájem a budeme s vámi možná spolupracovat, možná ne a možná přizveme někoho dalšího - ale z celkového pohledu vlastně nic neříkající. Z tohoto titulu mi stále zvoní v hlavě ta myšlenka autora, proč takovouto smlouvu předložil, proč ji dal k projednání Evropské unii, proč Evropská unie ve své velké moudrosti vůbec připustila, že projednává takovouto smlouvu. Ona původně měla být propojena s tou obchodní částí.
Rozdíl je přeci zásadní. Rozdíl mezi naším vstupem do EU a vstupem do NATO je dán tím, jestli se vstupovalo vůlí občanů, jestli ten vstup byl legitimní. Legitimita vstupu do EU je nezpochybnitelná. Já jsem tam byl - 6. dubna poprvé a pak jsem tam byl několikrát. A jestli tady někdo mluví o mrtvých, já jsem měl před tím občanským tribunálem, který založily mnohé politické strany a občanská sdružení v Evropě, právo zastupovat matku, které v bělehradské nemocnici zavraždila bomba NATO (?). Obhajoval jsem její právo na odškodnění jak v Berlíně, tak v Paříži, tak v Kyjevě. A nedivte se mi, že se ptám, kde se vzala legitimita rozhodnutí, které přijal český Parlament k tomu, abychom vstoupili do svazku Washingtonské smlouvy, když žádná z politických stran to ve svém volebním programu v roce 1998 neměla. Pamatujete se, že po roce 1996 jsme měli mimořádné volby po tzv. Klausových balíčcích, kdy se rozpadl státní rozpočet, musely se dělat úpravy a byly vyvolány mimořádné volby. Já jsem na té bezpečnostní konferenci hovořil o tom, že bezpečnost v Evropě není zajištěna. Nikoliv kvůli tomu, abych si snad ušetřil práci a neměl projev pro dnešní den, ale kvůli tomu, že rozhodnutí Poslanecké sněmovny podle článku 43 je rozhodnutím velmi vážným. Velmi vážným! Ale já ten strach tak nevnímám. Já jsem přesvědčen, že my nemůžeme žít v minulých schématech. A já jsem přesvědčen, že v době, kdy se neválčí, je čas na konference a jednání o bezpečnosti v Evropě. Proč si myslíte, že nemá smysl po tolika letech od roku 1975 konat novou bezpečnostní konferenci, která by se týkala zajištění bezpečnosti evropských států? Ale nebudou ji garantovat jako po roce 1975 Spojené státy americké a Sovětský svaz, protože nejsme v bipolárním světě. Svět se od roku 1989 zásadním způsobem proměnil a my uvažujeme, promiňte mi, ve schématu bipolárního světa! To opravdu jsme tak neschopní vnímat realitu? Ono to Estonsko, Lotyšsko, Litva nechce, abychom nebyli válčištěm, aby jejich území nemohlo být místem vojenských operací? Myslíte si, že když tam pošleme vojáky, že se tam válčit nebude? Kolega Blažek řekl přeci ve svém krátkém projevu docela jasnou věc. Oni když byli sami, tak byli převálcováni. Já se divím, že někoho napadne, že vytvoříme evropskou armádu a že tam budeme dávat...
Protože nemo iudex in causa sua propria, to znamená nikdo nesmí být soudcem ve vlastní věci. Takže tam je inherentní konflikt zájmů. Ono to takhle prostě bylo už v dobách předrevolučních, tak to nikdy nikomu - nikdo se nad tím nepozastavil, ale je tam tenhle problém. To jsme neudělali my, to udělaly pravicové vlády. A tohle jsou také pohledávky státu, tak je logické, že je bude vymáhat ten samý jako ty ostatní pohledávky státu, vznikající například při ukládání správních sankcí. Takže z tohoto důvodu velice prosím o podporu tohoto návrhu. A ještě tři slova k tomu generátoru, opravdu jenom tři. Je to kontroverzní, vím. Na druhou stranu - podívejme se na Slovensko. Tam místo dlouhých debat o tom, jestli je to dobře, nebo špatně, si to v roce 2004 zavedli, krásně jim to funguje. Natolik krásně, že dneska to paní nová ministryně rozšiřuje i na přidělování exekutorů a jsou s tím všichni spokojeni. Tak třeba s tím budeme spokojeni i u nás.
Děkuji panu ministrovi za závěrečné slovo. S přednostním právem se hlásí předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo. Ještě než vám dám slovo, požádám sněmovnu o klid. Děkuji.
Děkuji. Pane ministře, tak ještě jednou. Kdy jste si vzpomněl, že je třeba pomoct soudům? V Legislativní radě vlády? Pokud ne, proč? Protože ten hlas justice, který je proti, je také poměrně silný, dolehl i ke mně, který se tou problematikou vůbec nezabývá. Takže to není nic překvapivého. Protože na Slovensku to funguje?
Nejdříve proceduru hlasování, požádám pana zpravodaje, aby nám přednášel proceduru hlasování a jednotlivé pozměňovací návrhy. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji panu zpravodaji za přednesení návrhu na proceduru. Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Procedura je schválena, můžeme podle ní postupovat. První návrh. Návrh byl přijat.
Stanovisko výboru - bez stanoviska.
Já vás odhlásím na požadavek z pléna a požádám vás o novou registraci. To byla poslední písemná přihláška do rozpravy. Ptám se na závěrečná slova. Požádám pana zpravodaje Romana Procházku, aby nám řekl, jaký je návrh procedury hlasování, a potom se vyjádříme dál.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Tuto bychom následně schválili a potom přistoupili k hlasování o jednotlivých návrzích. Nyní musím upozornit, že následující předložené pozměňovací návrhy jsou nehlasovatelné. Pozměňovací návrhy budeme hlasovat následovně: Děkuji, protože ta procedura je skutečně nesmírně složitá a bude tam několik úskalí. Takže nejprve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí návrhu zákona. Pardon, to opakuji stejnou větu.
Takže já, pokud chceme bojovat s korupcí i u soudů, tak se přimlouvám za to, ať ty úplatné soudce pozavíráme. Já myslím, že na řadu z vás se obracejí občané voliči právě s problémy, které mají s úplatnými státními zástupci, policejními orgány nebo bohužel někdy také soudci.
Děkuji.
Budu se snažit velice rychle. To za prvé.
Já jsem se tady ale doslechl o zásadní nesystémovosti, o zásadní změně kompetencí a ten popis absolutně neodpovídá tomu, co to ve skutečnosti je. A máme tady připravenou organizaci, která je na to personálně vybavená a může to efektivně a centrálně vymáhat. A máme tu nejednotný postup, který by se měl sjednotit, máme tu personální úspory a doufáme, že i zvýšení efektivity. Vůbec to nebylo ani na vteřinu myšleno jako nějaký zásadní přesun kompetencí. Ta diskuse vznikla až zde ve Sněmovně. Prosím vás, nejedná se o zásadní změnu kompetencí, kterou by si tady uvařili dva ministři v rámci druhého čtení. Je to věc, která se v justici debatuje už dlouho, je to věc, o kterou soudy v podstatě nestojí, aby vymáhaly tyto pohledávky. Stávají se různé věci v rámci civilního procesu. Tak já vás prosím, abyste to vzali v potaz, abyste si vyslechli tu druhou polovinu oproti tomu, co tady znělo ze strany pravicové opozice. Že cílem je pomoci těm soudům odbřemenit a zajistit efektivní vymáhání těchto pohledávek, u nichž neustále roste trend, že se neplatí. Děkuji všem, kteří udrželi pozornost a kteří mě slyšeli.
Dlouho se diskutuje, dlouho se to připravuje - proč to nebylo ve vládním návrhu zákona? Proč to neprošlo A jaký byl výsledek vaší debaty s vašimi koaličními partnery?
Ten dopis jste, předpokládám, všichni dostali. Myslím si, že jít a schvalovat normu, o které vím - a já jsem o tom přesvědčen -, že není dobrá a že bude potřebovat v nejbližší době novelu, nepovažuji za správné.
Já vám také děkuji.
Kolegyně, kolegové, já jsem chtěl jenom vystoupit s krátkou obhajobou svého malého, drobného pozměňujícího návrhu. Ale já si myslím, že by právě bylo dobré aspoň na několika věcných příkladech říct, co konkrétně ten zákon přinese, co konkrétně bude pro občany znamenat. Ta jsou pochopitelně dražší. Takže my tomu vlastníkovi dáváme nějakou povinnost, ale už mu neříkáme, kde na to má vzít. Dneska nově ten zákon umožní to, že stát bude moci nějakým způsobem případně tyto zvýšené náklady kompenzovat. Takže to je konkrétní příklad, jak ten zákon mění dosavadní zvyklosti nebo tu dosavadní právní normu. Majitel sice zaplatí pokutu, ale je spokojený, protože se té z jeho pohledu nežádoucí památky zbavil. I toto nově zákon odstraňuje. Dalších nových věcí je tam celá řada. Navíc když se tady bavíme o vyvlastnění, tak procesně ten zákon je podřízen zákonu o vyvlastňování, takže to není jen tak, že si někdo přijde a bude vyvlastňovat. Takže tak to určitě není a byl bych rád, abychom takovéhle pseudoargumenty nepoužívali. Já už jsem o tom mluvil ve druhém čtení.
Já vám také děkuji.
Ještě dnešního rána jsme dostali další vyjádření tady zmíněné Hospodářské komory. Já si dovolím, ačkoliv v mnohých věcech nesouhlasím s tím, co říkal pan poslanec Junek vaším prostřednictvím, pane předsedající, ani vaším prostřednictvím, pane předsedající, co říkal pan poslanec Adámek, přesto jsem mírně optimističtější než asi většina z vás. A já na rozdíl od některých jiných si nemyslím, že se změnil k horšímu.
Děkuji panu zpravodaji. Jsou k němu připomínky? Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci a prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Kdo je proti? Děkuji vám. Procedura byla schválena, budeme podle ní pokračovat.
Nyní tedy budeme hlasovat jako první o návrhu na zamítnutí návrhu zákona. Stanovisko garančního výboru - nedoporučuje.
Děkuji vám. Podle schváleného pořadu schůze pokračujeme v jednání o třetích čteních. Já bych prosil předsedy vládních politických klubů, aby zajistili přítomnost ministrů, kteří budou předkládat jednotlivé návrhy zákonů. První je pan ministr Pelikán, kterého tady ale nevidím. Já se zeptám, v tom případě potřebuji poradu s předsedy poslaneckých klubů.
Kdybych vás směla o něco požádat, tak bych doporučila vaší pozornosti pozměňovací návrhy. Také já tam mám některé pozměňovací návrhy. A ačkoli respektuji velikou skepsi pana, vašim prostřednictvím, pane předsedající, pana poslance Adámka, tak já jsem jako garant tohoto tisku klubu doporučila, aby většinu pozměňovacích návrhů pana poslance Adámka podpořil z jednoho důvodu. A skutečně když dáme dohromady třeba pozměňovací návrhy paní poslankyně Chalánkové a pana poslance Adámka, tak pokud by prošly, tak ten návrh zákona se skutečně vylepší, a to v souvislostech. Není pravda, že vznikne guláš, ve kterém nikdo nebude vědět, co to vlastně za zákon je. Musíme k nim mít alespoň takový vztah jako k životnímu prostředí. To znamená, památky mají být součástí našeho života. Příkladem je pozměňovací návrh, který mluví o takzvané zvukové památce. Jiní odborníci mi vysvětlují, že to je dobře. Já to řeknu úplně jednoduše. Většina zvonů nebo třeba těch varhan je v sakrálních stavbách. Většina sakrálních staveb neboli kostelů jsou památky. Ty varhany jsou součástí těchto sakrálních staveb. Ale to nejsou jenom ti pozlacení andělíčci a krásně vypadající píšťaly. Je to hudební nástroj. Čili tohle mě trošku mrzí. Konzultovali jsme to nakonec i s ministerstvem. Prosím, zvažte to. Věřím, že pozměňovací návrhy by tu novelu vylepšily. Možná jistě bude zase novelizace této novely v příštím volebním období, ale to je osud všech zákonných norem. Čili než to hodíme do koše, je ještě varianta podpořit pozměňovací návrhy. Děkuji.
Nyní tedy paní poslankyně Hubáčková a připraví se pan poslanec Seďa.
Nedostatky systémové, odborné i věcné. A v této právní a štábní kultuře velmi rozsáhlý návrh zákona každopádně kulhá. Nejde pouze o právní kulturu a legislativní eleganci, ale hlavně jde o to, aby mohl být zákon v praxi vůbec uplatňován a vymáhán. A k tomu hezká slova v jeho preambuli nestačí. Nebojte se, nebudu vás tím teď zatěžovat. Měli bychom naslouchat architektům. Pochopitelně načtené pozměňovací návrhy považuji za velmi rozumné a správné. Jedná se v současné době o kulturní dědictví.
Nyní vystoupí řádně přihlášený pan poslanec Antonín Seďa.
Souhlasím s tím, že současný platný zákon o ochraně památkového fondu je zastaralý a že je nutno jej změnit. Protože opravdu 42 stran pozměňovacích návrhů je docela dost na to, aby byl ten zákon kvalitní.
Kritika návrhu památkového zákona se již od samého počátku jeho předložení v Poslanecké sněmovně objevuje z celé řady míst, a to zejména z odborných kruhů, které s danou problematikou přicházejí do styku dnes a denně. Jedním příkladem za všechny může být kritika České komory architektů uvedená v jejich vyjádření uvedeném na internetových stránkách komory. Navzdory proklamacím o nutnosti přijetí zákona z důvodu zastaralosti, zákona o památkové péči, návrh památkového zákona řeší pouze problematiku údržby a konzervace památkově chráněných objektů a zcela opomíjí, že ve 21. století musí být kladen důraz rovněž na faktické reálné užívání staveb a jejich funkčnost. Ze strany České komory architektů je rovněž zmiňován nedostatek koordinace a provázání památkového zákona s jinými zákony. Další kritika, která se ozývá z nejrůznějších odborných míst a se kterou se dá jednoznačně souhlasit, v podstatě navazuje na výše uvedené. Nárůst počtu více než sta paragrafů je zapříčiněn jednak velkým množstvím kosmetických změn a jednak nadbytečně obsáhlou regulací profesí restaurátoři, zpracovatelé průzkumu, archeologové, avšak při současném zachování původní koncepce zákona. Jedna konkrétní věc. Za dvojkolejnost státní památkové péče je považováno rozdělení kompetencí mezi orgán památkové péče a Národní památkový ústav. Ze strany úředníků tak vyjádření odborné organizace nemusí být vůbec respektováno, přičemž možnost obrany Národního památkového ústavu zde v podstatě neexistuje. Tato dvojkolejnost je dlouhodobě považována za zcela nadbytečnou, pro veřejnost nepřehlednou a neúměrně zatěžující daňové poplatníky. Odborné písemné vyjádření Národního památkového ústavu již nebude povinně předcházet veškerým posouzením ze strany orgánů památkové péče, ale pouze těm zákonem vyjmenovaným. K ostatním bude mít Národní památkový ústav právo se vyjádřit dle svého uvážení. Lze předpokládat, že tento postup může vést i k určité nahodilosti a nepředvídatelnosti v rámci procesu ochrany památkového fondu. V tomto směru tedy památkový zákon selhává, neboť tuto velmi kritizovanou oblast žádným způsobem neřeší, ba naopak. Dovolte mi závěrečné shrnutí: Lze konstatovat, že návrh památkového zákona je obsáhlý právní předpis, který však žádným výrazným způsobem nemění stávající koncepci právní úpravy v oblasti ochrany památkového fondu. Přes proklamace předkladatelů návrhu nedochází k žádné nápravě údajně zastaralého a nefunkčního zákona o památkové péči. Navrhovaný předpis nijak nezlepšuje úpravu památkové péče ani neposiluje či nezlepšuje ochranu kulturního dědictví, neposiluje ani odbornou úlohu památkových orgánů.